Ano. Doprovodné usnesení od pana poslance Třešňáka.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh nebyl přijat. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pokud vím, návrh na zamítnutí nepadl. Stejně tak nepadly žádné legislativně technické návrhy úprav.
Návrh na zamítnutí podán nebyl. Legislativně technické žádné podány nebyly. Byl podán panem poslancem Vojtěchem Munzarem.
Děkuji. Přesto ji nechám schválit. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Procedura byla přijata. Prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrh.

Je čas na začátek procesu pomoci občanům České republiky.

Dobře. potom pan poslanec Václav Klaus.
Děkuji, pane předsedající. Já zde vystupuji nyní jako poslanec za hnutí ANO s naším stanoviskem našeho hnutí.
Děkuji.
Já jsem měl tři návrhy - informace vlády na podle mě důležité věci, to neprošlo, nic se neděje, doufám, že je to nějak zařízeno. My podpoříme vládní návrh, nicméně bych velice rád, když od toho tady poslanci jsou, aby upozorňovali na nějaké věci. Ale on nefunguje a fungovat nebude.
Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně?
Je to komplikovaná věc. My v tuto chvíli velmi bedlivě sledujeme příjmovou situaci obyvatelstva. Je potřeba ale říci, že skutečně 80 % redukovaného vyměřovacího základu je téměř 100 % čisté mzdy, to je potřeba mít na paměti.
Děkuji paní ministryni. Poté pan poslanec Bartoš.
Budu určitě rychlejší než pět minut, protože to odůvodnění už proběhlo v rozpravě obecné.
Máte slovo, pane poslanče.
Ano, děkuji, pane předsedající. Takže je jasné, že odložit účinnost tohoto zákona, který měl startovat 1. května, na tom se shodneme a je to v podstatě více než logické. Poslední, co chci podtrhnout, je ta debata o délce odkladu. Chápu, že někdo si myslí, že ty tři měsíce bude hodně málo. Přeji všem krásné jarní odpoledne a doufejme, že pro všechny i zdravé odpoledne.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi tedy jenom dvě poznámky. Já jsem byl nesmírně rozpačitý z toho původně avizovaného řešení: zákon bude účinný, ale my se budeme tvářit, jako by nebyl, a nebudeme ho vymáhat. Já se dokonce domnívám, že při takovém postupu bychom byli za hranicemi právního státu. Exekutiva ze své vůle se nemůže rozhodnout, jaký zákon vymáhat bude, jaký zákon vymáhat nebude ze své vlastní libovůle. Teď, pane, na tu červenou jít můžete, protože já jsem se milostivě rozhodl, a teď už na tu červenou chodit nesmíte, protože já už si to nepřeji. Takže za to děkuji. My jsme skutečně v situaci, kdy živnostníci jsou na prahu uvažování o vlastní existenci. Vláda schválila balíček, jehož řadu kroků vítáme a podporujeme. Pevně doufám, že se dostaneme k nějakému jejímu vylepšení. A já si myslím, že to je strašně necitelné. Jestliže na jednu stranu říkáme, že chceme všem pomoct, tak na straně druhé je nemůžeme zatěžovat. A tady, paní ministryně, velmi prosím o zvážení. Pojďme jim opravdu pomoct alespoň tím, že je zbavíme té zbytečné represe a toho neodůvodnitelného prodloužení vratky nadměrných odpočtů. Velmi vás prosím o zvážení tohoto apelu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přednesla stanovisko za klub Starostů a nezávislých. Nejprve bych chtěla podotknout, že podle nás pro drobné živnostníky EET vůbec zavedeno být nemělo. Toto samozřejmě vítáme.
Děkuji. Návrh byl zamítnut.
Nesouhlas.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Nesouhlasné.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Nesouhlasné.
Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Nesouhlas.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?
Nesouhlas.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Ano, já přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, podle sněmovního tisku 784, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Já zahajuji hlasování.
Mě to mrzí, protože ano, těmto lidem nebude v příštích týdnech líp.
Děkuji.
Já bych chtěla upozornit, že doposud jsme měli ošetřovné 9 dnů. To může trvat týdny a dlouhé měsíce. Ale také je potřeba říci, že jsme nastartovali program Antivirus a prioritou je teď záchrana pracovních míst. V příštích měsících ten program bude stát desítky miliard korun. A jestli se máme rozhodovat mezi vyšším ošetřovným pro rodiny - a ta rozhodování jsou těžká - nebo záchranou pracovních míst a nastartováním této ekonomiky, tak vás prosím, abychom byli v tomto jednotní.
Děkuji.
Buďme jednotní. Mysleme všichni pozitivně a stejně... To není ani jeden opoziční. My jsme posuzovali návrhy podle obsahu, a ne podle toho, kdo to navrhl. Buďme na jedné lodi. Buďme jednotní. Ale hlasujte pouze pro vládní návrhy!
Třeba takové slevy na jízdné můžete prostě zrušit a tyto peníze alokovat těm rodinám, a to už teď.
Celková bilance kapitoly MPSV se v úhrnu zlepšuje o 15 mld. Vážení kolegové, právě nyní je vhodný čas využít fiskální prostor, který jsme za poslední rok rozpočtovou odpovědností vytvořili. Česká ekonomika je silná, stav našich veřejných financí je dobrý. Máme polštář, díky kterému rány tuzemské ekonomice maximálně zmírníme. Díky tomu má vláda v letošním roce mnohem vyšší prostor pro profinancování krizového deficitu. Pro účely státního rozpočtu aktualizovalo Ministerstvo financí také makroekonomický výhled. Ve druhé polovině roku 2020 by se měla začít ekonomická aktivita oživovat. Minimálně třetí čtvrtletí však bude ještě tlumeno vývojem v nejvíce zasažených evropských ekonomikách - Itálie, Španělsko. V nich se zřejmě projeví finanční problémy domácností a podniků. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a prosím, abyste schválením této potřebné novely pomohli České republice zdolat největší zkoušku, které naše země ve své novodobé historii čelí.
Děkuji za slovo. "Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
Říkám to proto, že mohu mít konkrétní individuální výhrady, ale na druhou stranu chceme, aby vláda řešila věci rychle, odpovědně a ve prospěch občanů České republiky. Já jsem přesvědčen, že odpovědný přístup Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu, k její kontrole je namístě a že bychom měli tento návrh ve stavu nouze projednat a schválit.
Nyní požádám o vystoupení s přednostním právem pana předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu a připraví se s přednostním právem pan poslanec Jan Skopeček.
Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také pár slov ke státnímu rozpočtu. Dovolím si ale krátký pohled do minulosti. Kritizujeme stále zcela chybnou koncepci armády, která vyžaduje drahé nákupy techniky pro zahraniční intervence. Musím tyto věci zmínit, protože z této krize musíme vyjít poučeni. Součástí této strategie musí být obnova kapacit našeho státu, které jsou pro zvládání krizí nezbytné. Jde o kapacitu bezpečnostní, zdravotní, potravinovou a energetickou. Pokud na toto téma dále nepovedeme seriózní diskusi s konkrétními výstupy, bude to zločin na budoucnosti našeho státu. Věřím, že o těchto zásadních tématech jako klíčovému poučení ze současné situace mluvit budeme, a to včetně přehodnocení budoucnosti České republiky ve vztahu k současné podobě evropské integrace, neboť Evropská unie se v této podobě zcela zdiskreditovala. Řekli jsme, že budeme konstruktivní. Takže konstruktivně přistoupíme i k návrhu Ministerstva financí na úpravu rozpočtu. Víme, že vláda musí mít prostor krizi řešit, takže pomůžeme vytvořit podporou této úpravy prostor pro zvládnutí krize včetně jejích ekonomických dopadů. Jenom chci ještě říct, vážená paní ministryně, že je potřeba dál pracovat na koncepci pro rozvoj ekonomiky v České republice. A já si moc přeji, vážená paní ministryně, abyste tady nestála v září a nezvyšovala znovu deficit o další miliardy. Takže všem nám přeji hodně štěstí.
Děkuji pěkně za slovo. Já jednak děkuji paní ministryni, že naplnila výzvu rozpočtového výboru, který ji požádal na svém předchozím jednání, aby přišla s novelou zákona o státním rozpočtu. Myslím, že ta novela je nezbytná. Ne, ne, ne, dobrý, to zvládnem. Co se týče výdajové strany rozpočtu, tak mám dvě výhrady. Já rozumím tomu, že se nevyhneme vyššímu zadlužení, o tom asi není sporu.
Pane poslanče, máte pět minut.
V tom případě prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury hlasování.
Pak už o zákonu jako celku.
Děkuji. Tím jsme slyšeli celý návrh procedury. Kdo je proti?
První hlasování bude o pozměňovacím návrhu pana kolegy Hrnčíře pod písmenem B a týká se odkladu EET o 18 měsíců zjednodušeně řečeno.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
A tady se jedná o zrušení třetí a čtvrté vlny EET.
Děkuji. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Děkuji panu zpravodaji a nyní musíme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu. Hlasovat můžeme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu? A kdo je proti? Návrh nebyl přijat, a tedy obecnou rozpravu povedeme. Kdo je proti? Jako první v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl na prvním místě poděkovat Ministerstvu školství, panu ministrovi za předložení toho tisku. Myslím, že není úplně jednoduchý, protože skutečně řeší detailní ustanovení školského zákona, které se týká přijímacího řízení a také samozřejmě ukončování vzdělávání na středních školách. Chtěl bych tady poděkovat školskému výboru a i panu ministrovi za to, že podpořili ten pozměňovací návrh, který jsem ráno přinesl na školský výbor a který se týká hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Pardon, nikoliv 4639, ale - to číslo potom načtu v podrobné rozpravě. Je to vlastně spojitá nádoba s tím pozměňovacím návrhem ze školského výboru. Opět bych vás chtěl poprosit o podporu. Druhá věc, kterou dávám k úvaze této Sněmovně, je otázka skutečně toho krizového okamžiku v případě, že by nebyla obnovena přítomnost žáků ve školách k 1. červnu. Neříkám, že nemůže nastat situace, kdy i k tomuto bychom museli přistoupit.
Takže toto všechno jsme udělali velmi rychle. Čili to jsou materiály z různých... Pan ministr průmyslu a obchodu vytvořil program COVID. To jsou všechno věci, které rychle řešíme. A pokračujeme.